Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato. Kdo je pro? Tak a v tuto chvíli můžeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Jsme v obecné rozpravě.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky a Lékařský odborový klub například ve svém společném stanovisku uvádějí: Snížená částka na platbu za státní pojištěnce je nejenom v rozporu s platnou legislativou, ale je především krokem, který může vážně destabilizovat finanční poměry ve zdravotnictví. Chceme vás proto upozornit na rizika, která návrh snížit platby za státní pojištěnce přináší. Zrušením navýšení plateb za státní pojištěnce by se deficit veřejného zdravotního pojištění zvýšil o dalších 14 miliard korun, takže by činil 31 miliard korun. Ministerstvem zdravotnictví v částce okolo 2 miliard korun, které budou následně opět hradit zdravotní pojišťovny, takže se jedná o další dodatečné výdaje v objemu přes 6 miliard korun. Tolik lékařské odbory.
Vypršel vám právě teď. Dvakrát deset si rovnou berete, dobře.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Myslím si, že i musí být rozpolcené srdce mého ctěného kolegy Toma Philippa, který na jednu stranu souhlasí se snížením platby za státní pojištěnce a na druhou stranu chce více pomáhat, dávat více, zlepšovat péči, inovativní péči, kvalitní, kterou vlastně zmínil, aby ta co nejkvalitnější péče pro naše občany byla. Nejvíce si vážím samozřejmě názorů pro jeho konzistentnost, je pan ministr Stanjura, protože on je opravdu konzistentní a tím je, aspoň pro mě, částečně předvídatelný. Vážené dámy, vážení pánové, dnes projednáváme návrh zákona, kterým se vláda snaží vytvořit iluzi, že v České republice máme na zdravotnictví více peněz, než ve skutečnosti potřebujeme, a zahajujeme tím dlouhodobější, nenápadný, plíživý a sofistikovaný proces reálného snižování objemu finančních prostředků v českém zdravotnictví s velmi nebezpečnými důsledky. V důvodové zprávě k projednávanému zákonu se píše: V souvislosti s projednáváním zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 došla vláda České republiky k závěru, že aktuální stav veřejných financí je nezbytné řešit zapojením všech veřejných zdrojů, které v současné době nejsou efektivně využívány. Mezi tyto prostředky patří i zůstatky na jednotlivých fondech zdravotních pojišťoven. A tak tady dnes vlastně projednáváme už mnoho hodin tento návrh. Jenže milé dámy, vážení kolegové, toto je hluboký omyl. Problémem zdravotnictví není přebytek peněz, s kterými by si zdravotnictví nevědělo rady. Je tomu přesně naopak. Jinými slovy za více peněz můžeme udělat více muziky. Žádné zbytečné peníze v systému veřejného zdravotního pojištění prostě neexistují. Zdravotní pojišťovny s lékaři a jejich odbornými společnostmi o tom vedou každodenní debaty.
Asi jste si toho všimli, že kolem nás chodí strašidlo energetické krize, které pokud se tato krize rozvine, tak zasáhne všechny činnosti naší společnosti včetně zdravotnictví, a kdy nelze tedy jednoznačně predikovat změny mnoha parametrů, které mohou toto ohrozit. Já to beru jako projekci blízké minulosti a současného stavu do budoucnosti. Nepočítá se tady s tím, že by mohlo dojít k nějakému kritickému zhoršení ekonomickému a z toho vyplývajícím dopadům. Takže já začnu těmi body, které je nutno vzít v úvahu. Nelze jednoznačně usuzovat na výši inflace, a tím pádem nelze přesně předvídat její dopady na výdajovou stránku zdravotnických zařízení. A v této ekonomicky turbulentní době nelze ani jednoznačně usuzovat na tempo ekonomického růstu, či případně poklesu, nedej bože, a růstu mezd a přesně předvídat dopady na příjmovou stránku zdravotních pojišťoven. To by mělo velmi negativní dopad na kvalitu poskytované zdravotnické péče v České republice. Dalším negativním důsledkem těchto vlivů může být odliv zdravotníků do starobního důchodu, do zahraničí nebo do jiných zaměstnání. Hlavně hromadný odchod zkušených praktických lékařů a pediatrů do starobního důchodu by byl katastrofou a jejich činnost je a bude nenahraditelná vzhledem k současným i budoucím systémovým výzvám. Otázkou je, jak masivně odložená preventivní péče se projeví na zvýšení nákladovosti zdravotnické péče z důvodu zanedbání zdravotního stavu populace, a tím nárůstu vážných stavů, hlavně onkologických onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná, o tom už taky tady byla řeč. Vy asi víte, já jsem k tomu tady vystupoval, že nejsem příznivcem nějakého covidismu, takže já si samozřejmě přeji, aby se to vyvíjelo tím dosavadním způsobem. Zatím vidíme posun směrem k menší patogenitě a věřme tomu, že tento současný trend včetně rozumného přístupu sdělovacích prostředků i politických představitelů k tomuto tématu se udrží i na podzim. Není také jasné, jakým způsobem se na zdraví naší populace projeví pandemie onemocnění covid-19, kdy postupně prosakují z médií hlavního proudu i některých odborných kruhů informace o dlouhodobých nepříznivých následcích prodělání tohoto onemocnění u některých osob. Také není jednoznačné, jaké budou dlouhodobé následky masivní vakcinace očkovacími látkami na bázi mRNA, produkce spike proteinu, dlouhodobého nošení roušek a respirátorů a izolace populace. Za čtvrté - ukrajinští váleční uprchlíci. Dále nelze říci, co způsobí masivní promíchání naší populace a hlavně dětí s populací příchozí. Přece jenom struktura a četnost některých infekčních chorob se u naší populace a ukrajinské liší. Zatím se mi jako hlavní riziko jeví infekční choroby charakteru TBC a AIDS, to už tady taky bylo uvedeno. Jedná se o onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná a dlouhodobá, v případě AIDS celoživotní. Za páté - personální vnitřní dluh. Já se přiznám, že něco podobného jako syndrom vyhoření jsem prodělal i já. Dle ředitele ÚZIS pana profesora Duška nám hrozí tikající demografická bomba v některých lékařských oborech.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.
Já chápu, že máme za sebou náročný den i noc, rozumím tomu. Byla jsem vděčna, že jsem mohla ty čtyři hodiny přestávky využít. Tak se jenom zeptám - rozumím tomu, že možná má nějaké technické důvody, proč odešel, ale mohlo by nám být sděleno, kdy se vrátí? Protože by měl být přítomen, aby mohl reagovat potom samozřejmě, logicky.
Děkuji, paní předsedkyně. Navrhuji, abychom přerušili schůzi na pět minut, to znamená do 9.09, a pokusíme se navrhovatele sehnat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vypršela přestávka. Vidím zde pana navrhovatele a poprosila bych ho, zda by mohl zaujmout místo u stolku navrhovatelů. A nyní budeme pokračovat, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Andrej Babiš.
Dědičná je méně než desetina všech nádorů. Častý je dědičný původ rakoviny vaječníků, až 30 % všech žen s tímto onemocněním. Méně často, kolem 10 % nemocných, se vyskytují dědičné formy rakoviny prsu, slinivky nebo agresivních nádorů prostaty. Ještě vzácnější, u méně než 5 % nemocných, jsou zachyceny dědičné formy rakoviny, tlustého střeva, raritně u méně než 1 % pacientů u melanomu či rakoviny plic. Diagnostikuje genetik, pečuje multidisciplinární tým. Současná diagnostika umožňuje rychle nalézt nosiče dědičných mutací. Testování je vždy dobrovolné a o jeho vhodnosti rozhoduje klinický genetik, který je schopen na základě genetické konzultace vyhodnotit rizikovost testované osoby. Při nalezení příčiny genetické změny posoudí genetik její možný výskyt u příbuzných, u nosičů odhadne pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění, která se v závislosti na přítomnosti konkrétní dědičné mutace může různit v širokém rozmezí. Stanovení genetické podstaty nádorového onemocnění může být využito pro výběr cílené léčby u nosičů některých mutací. Pravidelná péče o nosiče příčinných mutací by měla probíhat ve specializovaných ambulancích zaměřených na prevenci či včasnou diagnostiku. Jmenuje se Jana. Onemocnění máme v rodině, říká Jana. Nejprve jsem si to moc nepřipouštěla, pak se bála, a když mi diagnostikovali rakovinu střeva, naučila jsem se s Lynchem bojovat i žít. Zjistila jsem, co je v životě skutečně podstatné. Snažím se sdílet nabyté informace s ostatními, protože vězte, nejste v tom sami. To je příběh Jany. A já myslím, že všechny rodiny by měly tomu věnovat velkou pozornost. To říká pan profesor Zikán, to je specialista na léčbu gynekologických nádorů s dědičnou dispozicí. Je předním odborníkem na diagnostiku a léčbu onkogynekologických onemocnění. BRCA mutace ohrožuje v Česku tisíce lidí. Jedná se tedy o tisíce lidí. Na vyšetření vás odešle klinický genetik na doporučení vašeho ošetřujícího onkologa, gynekologa nebo praktického lékaře. Aha, tak dobře. BRCA generace nepřeskakuje. Dispozice se přenáší přímo, neumí přeskakovat generace. Kdo poruchu nezdědil, nemůže ji dále přenášet. Informace, která může zachránit život. Vědět, že nesu dědičnou dispozici, je dobré nejen pro zdravé jedince, ale i pro ty, kteří již rakovinou onemocněli. U zdravých žen a mužů umožňuje nález BRCA mutace zabránit vzniku nádoru, anebo jej alespoň odhalit co nejdříve. Tato pravidelná vyšetření mají za cíl případný nádor najít včas. Proto ženám nabízíme také preventivní operace. Jedná se o odstranění mléčných žláz s rekonstrukcí prsů a odstranění vaječníků, vejcovodů eventuálně i dělohy. Podmínkou je pečlivé vysvětlení všech výhod a nevýhod těchto operací a poučené rozhodnutí pacientky. Vyšetření embryí může řetěz přerušit. V současnosti máme i možnost, jak zabránit přenosu dědičné dispozice na děti pomocí preimplantační genetické diagnostiky. Znamená to, že páru, kde muž nebo žena nesou riziko mutací, nabídneme umělé oplodnění. Odebereme ženě vajíčka, partnerovi spermie a vzniklá embrya, zárodky, vyšetříme. Do dělohy pak ženě zavedeme pouze to embryo, které mutaci nezdědilo. Takže co říká pan profesor Zikán? Co pro sebe můžeme udělat, můžete udělat vy, občané? Pokud jste nemocní, zajímejte se o svůj nádor: jaké jsou rizikové faktory, případně genetická dispozice; zjistěte si informaci o výskytu nádoru u nejbližších příbuzných včetně typu nádoru a věku, ve kterém vznikl; v případě pochyb kontaktujte klinického genetika. Zemřela babička, hned nato máma, následně táta. A k tomu onemocněla sestra. Peklo, vzpomíná paní Radana na půlroční loňské období. Kvůli odhalené rakovině prsu u matky a babičky podstoupily také ostatní ženy z rodiny vyšetření, které mutaci genu odhalilo. U sestry navíc screening zjistil nádor v prsu. Zlomilo mě to. Tak bavíme se o zdravotnictví, já myslím, že pro lidi je to důležité, že chceme, aby naši lidi neumírali na rakovinu. Dobře, tak to se vám nelíbilo, já jsem myslel, že právě vás by to mohlo zajímat, ale dobře. Tak tady máme - profesor Cibula: Zhoubný nádor děložního čípku by vůbec neměl ve vyspělé zemi, jako je Česká republika, existovat. A bavíme se o zdravotnictví, takže já si myslím, že mluvím k věci. Jsou to zbytečné ztráty. Medicína nám dává jedinečnou možnost toto nádorové onemocnění vymýtit. A to je jediná rakovina, kde se dá očkovat. U většiny z nich se naštěstí onemocnění projeví ve stadiu, kdy ho umíme vyléčit. Dobře rozpoznatelným příznakem je nepravidelné krvácení. Takže co říká pan profesor? Nechte očkovat své děti. Očkování proti lidskému papilomaviru je výjimečným výdobytkem moderní medicíny. Navíc se u nich sníží riziko rakoviny konečníku nebo penisu. Vakcína proti papilomaviru je bezpečná a v Česku je očkování zdarma pro dívky i chlapce ve 13 letech. A děláte to samozřejmě pro budoucí těhotenství. Nechte se očkovat i v dospělém věku. Je třeba zdůraznit, že očkování poskytuje mnohem účinnější a lepší způsob ochrany než preventivní prohlídky. Zatímco cílem prohlídek je odhalení závažných změn na čípku, které si vyžádají odstranění části čípku nebo celé dělohy, vakcinace brání vzniku prvotní infekce, tedy i všem potenciálním chirurgickým zákrokům. Diagnóza byla ovšem odhalena až v rozvinuté fázi, téměř po roce obtíží, doslova na poslední chvíli. Pokud jste nebyli dlouho na gynekologickém vyšetření nebo vám lékař nikdy nenabídl HPV DNA atestaci vedle klasické cytologie, objednejte se na preventivní vyšetření ještě dnes. Nebojte se změnit svého lékaře, když cítíte, že něco není v pořádku. Díky včasné diagnostice máte mnohem větší šanci s onemocněním úspěšně bojovat a vyléčit se nebo tomu nejlépe předejít. Stužka, která pomáhá. Každý z častějších typů rakoviny má svoji barvu. Na další taková spojení si ještě musíme zvyknout. Stužka v konkrétní barvě nabízí jednoduchý způsob, jak podpořit nemocné a jejich rodinu a šířit povědomí o prevenci a léčbě. Není ale třeba mít z nich strach, jen je musíme včas zachytit. Kdy je rozhodně třeba vyhledat urologa? Rakovina prostaty je v Česku nejčastějším mužským nádorovým onemocněním. Každoročně zachytíme více než 7 000 nových případů. Jedinou cestou, jak toto riziko snížit, je včasný záchyt nádoru a včas zahájená účinná léčba. Neobávejte se ani vyšetření prostaty konečníkem, není důvod se ostýchat, pro lékaře je to rutina. Díky těmto dvěma metodám můžeme rakovinu odhalit ještě v době, kdy je vyléčitelná. Nebojte se na sebe sáhnout. Nádory varlat se objevují hlavně u mladých mužů, typicky mezi 20. až 40. rokem života. U časně zachycených nádorů může být navíc léčba mnohem šetrnější, s menším počtem vedlejších účinků. Výhodou je, že nádor je zjistitelný pohmatem a varlata si může prohmatat každý muž. Vyšetřujte si proto pohmatem svá varlata pravidelně, například jednou za tři měsíce. Jaká spotřeba alkoholu je z hlediska rakoviny riziková? Odhaduje se, že tato příčina celosvětově stojí za téměř 6 % všech úmrtí na zhoubné nádory. To je obrovský a dlouho podceňovaný podíl. Velký vliv má alkohol například u rakoviny úst, hltanu a jícnu. Pokud někdo pije kolem 50 gramů čistého alkoholu denně, to je přibližně tři piva, zvyšuje se pravděpodobnost těchto nádorů pětkrát až sedmkrát, říká pan profesor. I poměrně velmi malá denní spotřeba alkoholu již na úrovni jednoho až tří standardních drinků denně zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu. Kdy tedy nebezpečí vzniku rakoviny začíná růst? V tomto ohledu můžeme rozlišit dvě úrovně dlouhodobé spotřeby. První hranice je kolem jednoho či dvou standardních drinků na den, to znamená 18 až 36 gramů čistého alkoholu denně, kdy již pro některé typy nádorů dochází k mírnému růstu rizika. Kritická je však druhá hranice - překročení denní spotřeby na úrovni zhruba pěti standardních drinků, to znamená 80 až 100 gramů čistého alkoholu denně, říká pan profesor Miovský. Jak snížit riziko výskytu rakoviny spojené s užíváním alkoholu? Ta by pokud možno neměla být vyšší než jeden až dva standardní drinky za den, to znamená 18 až 36 gramů. V průběhu týdne bychom měli mít jeden až dva dny zcela bez alkoholu, říká pan profesor. Je současně lépe pít nízkoprocentní nápoje - piva s nižším obsahem alkoholu nebo víno, případně ředěný alkohol než vysokoprocentní alkohol. Nebezpečný je souběh pití většího množství alkoholu a kouření, pomůže, když dostanete pod kontrolu alespoň jedno z toho. A potom tady máme pana docenta Matoulka, to je specialista na léčbu obezity a tělovýchovné lékařství. Strašně důležité. Pohyb je opravdový lék. Máme ho stále při sobě, užíváme ho však čím dál méně. Martin Matoulek je obezitolog, endokrinolog a tělovýchovný lékař. Vytváří mobilní aplikace a edukační materiály, pro lidi s obezitou pořádá pobytové kurzy. Mimo jiné je autorem knížky Manuál úspěšného hubnutí. Pohyb, obezita a nádory. Obezita a některé typy zhoubných nádorů spolu velmi úzce souvisí. Až 4 % všech případů rakoviny jsou způsobena obezitou. Nejčastěji jde o karcinomy prsu, dělohy a tlustého střeva. Nicméně nemusí jít o extrémní změnu. Ukazuje se, že již snížení váhy přibližně o 10 % vede k poklesu rizika vzniku nádorů souvisejících s obezitou zhruba o polovinu. Každý kilogram se počítá. Není přitom dobré se snažit o dosažení cíle jen redukční dietou. Díky současnému zvýšení fyzické zdatnosti se zlepšuje celková prognóza mnohem výrazněji než při prostém poklesu váhy. Současně se zlepšuje kvalita života. Jak se hýbat? Většinou se dají shrnout do zkratky FIT - frekvence, intenzita, trvání pohybové aktivity. Na začátku je třeba vybrat správný druh pohybu, především s ohledem na pohybový aparát. Nevhodně vybraná pohybová aktivita, nebo dokonce jen nevhodně zvolená obuv může vést ke zhoršení obtíží, respektive bolestí, což pak ústí v omezení pohybu na několik týdnů i měsíců. Frekvence. Obvyklé doporučování pohybové aktivity obden souvisí většinou s nedostatkem času a kompromisem mezi optimálním a minimálním cílovým stavem. Zvláště ve vyšším věku je významnější třeba kratší, ale každodenní zátěž než delší aktivita obden. Dá se zobecnit, že je třeba skloubit intenzitu, která nejrychleji vede ke zvýšení zdatnosti, a takzvanou bezpečnou intenzitu, která nezhorší stávající obtíže. To samozřejmě neznamená, že máme mluvit po celou dobu, kdy jsme v pohybu. Doba trvání. Pokud s pohybem začínáme, tak bohatě stačí 15 až 20 minut s postupným prodlužováním například o 5 minut za týden k cílové době 40 až 50 minut na jednu pohybovou aktivitu. Co můžete pro sebe udělat, co říká pan docent Matoulek? Nevěřte na zázračné diety. Přísná dietní omezení vedou častěji k neúspěchu než k úspěchu.
Došlo k omezení preventivních vyšetření, ale také k omezení a v určité době i k úplnému zastavení plánovaných výkonů, například ortopedických operací. Nemocnice v nejtěžších dobách poskytovaly pouze akutní péči pro necovidové pacienty a ostatní péči poskytovali pro pacienty s onemocněním covid, ať už na lůžkách intenzivní péče, na lůžkách ARO, ale i na lůžkách standardních. Zdravotníci situaci ostatně jako vždy zvládli a za to jim patří veliký dík. Konkrétní příklad z jedné nemocnice. Ale i další občané pacienti jsou oběťmi této epidemie, neboť došlo k odložení plánované zdravotní péče, v mnoha případech i několikrát. Docházelo a dochází ke zbytečnému zhoršení kvality jejich života. A má dojít ke škrtům. V této souvislosti je nutné zmínit ještě jednu podstatnou a zásadní věc, kterou pacient nevnímá a nesmí vnímat, a to samé nevnímají a nesmí vnímat ani zdravotníci, kteří tuto péči poskytují, a je to to, s čím se potýká management nemocnic - například limity počtu provedených plánovaných výkonů. V případě přijetí novely dojde k snížení finančních prostředků pro poskytovatele zdravotní péče z tohoto systému. To jsou komodity, které jdou na vrub poskytovatelů. Vážím si ho velice jako lékaře.